Jelikož jde o kauzu od počátku zpolitizovanou, bylo nutno dostat moji osobu před soud. Výsledkem je účelově vytvořená obžaloba, která nedává právní ani faktický smysl. Celá část obžaloby týkající se mé údajné pomoci k trestné činnosti není ničím jiným než pouhou snůškou hypotéz a naprosto nereálných představ či úvah. Nejde tedy o mé vlastní jednání. Nechápu, jak mi může obžaloba vůbec klást za vinu jednání někoho jiného? Takže je to jasné, jsem nevinen a nespáchal jsem žádný trestný čin. Tento proces je pouze vyústěním dlouhodobé snahy politického kartelu o moji diskreditaci a odstranění z politiky. Velmi se snažili. Pro tento politický kartel je naprosto klíčové, aby se mě v politice zbavili - nikoliv standardním politickým bojem idejí a programů, ale dezinformacemi, podpásovými útoky i defamační kampaní.
Zaznělo to od kolegy Michálka. Já se v této chvíli k tomu nebudu úplně vyjadřovat. My jsme se domluvili, že pokud pan kolega Michálek bude na tomto trvat, že vystoupí v obecné rozpravě a já potom načtu legislativně technickou úpravu, kterou zpracovala sněmovní legislativa, aby bylo možné tomuto požadavku na změnu hlasovací procedury vyhovět. Ale jsou opravdu lidé činorodí, schopní, i lékaři, kteří případně v tomto věku operují. Takže domnívám se, že by to zasloužilo ještě pozornost, zda byste přece jenom nezvážili podporu tohoto pozměňovacího návrhu. Dalším problémem u tohoto zákona je, že neustále, zvláště u státního rozpočtu jsem poslouchala pana ministra financí, jak hovoří o snižování počtu úředníků. Já nevím, jestli to není v rozporu, návrh tohoto zákona, který jste předložili, protože vy zvyšujete počet svým způsobem manažerských pozic, a kde budete tedy snižovat ty počty úředníků? U těch opravdu výkonných? Na jedné straně zvýšíte počet manažerských pozic za velké platy s velkými benefity, ale chcete snižovat počet úředníků! Jak mi jeden kolega říkal, jak to chápe, já to beru, ale já prosím vás jsem technik. A prostě pro mě ty počty jsou docela jasné. Dojde ke zvýšení. A kde brát? Jenom u těch, co opravdu vykonávají tu funkci, musejí jednat s těmi žadateli a vyřizovat agendy. Tam chcete brát? Tak si racionalizaci státní správy opravdu nepředstavuji. Tak pořád hledám, kde je to snižování, jak o tom hovořil pan ministr Stanjura. Já to prostě nevidím a matematika je docela neúprosná věc. Tady taky bude plus, nebude znaménko minus. Komunikace s opozicí - tady mám poznámku. Pokud se týče přechodných ustanovení, je tam přesoutěžení povinné do 18 měsíců od účinnosti tohoto zákona. Ale v rámci dohody, pokud vím, tak jde 24 měsíců, i když se domnívám, že někteří budou spěchat. Takže nebude naplněna věta z důvodové zprávy, kterou si dovolím citovat: "V případě obsazování služebního místa vedoucího služebního úřadu, vrchního ředitele sekce nebo ředitele sekce, personálního ředitele sekce pro státní službu a ředitele odboru postupem podle navrhovaného zákona nejde o plošné přesoutěžení." To je zajímavá věta, prosím vás, a já teď přemýšlím, jestli jste nás zkoušeli, jestli umíme číst. O co jde, když nejde o plošné přesoutěžení? Prosím vás, jde o plošné přesoutěžení a v současné době, kdy máme, promiňte mi, hodně závažnější témata než přesoutěžování úředníků, nemyslím si, že byl důvod takto pospíchat s tímto tiskem, který opravdu za rekordně krátkou dobu se dostal až do třetího čtení. V této chvíli za mě vše.
Děkuji, paní zpravodajko. A já jenom všechny zdravím. Vnímám, že faktickou poznámku chce přednést paní poslankyně Berenika Peštová, ale načtu omluvy, kterých je v mezičase pět.
Já bych chtěla navázat na svoji předřečnici Zuzku Ožanovou, prostřednictvím paní předsedající. Já nevím, jestli - ono tedy už je nás tady pomálu, poslanců. V každém případě, jestli jste to zareflektovali, tak opravdu tento zákon, co se týče mezirezortního připomínkového řízení, tak prostě nebyl v tom řádném mezirezortním připomínkovém řízení. Já už jsem to zmiňovala několikrát. A mně to je jasné! A nebudete schopni vypořádat vůbec nic. To je jedna věc. A druhá věc, co mě zaráží, ten čas, jak vy dáváte tomuto zákonu takovou váhu. Takovou váhu! V současné době řešíme energetickou krizi. Kde jsou ty zákony, které byste takhle tlačili jako tento zákon, kde vy říkáte, že se snažíte deagrofertizovat jednotlivá ministerstva?
Prosím.
K paní poslankyni Peštové, prostřednictvím paní předsedající: tento návrh zákona byl předložen řádně, poslanci nechodí do žádného připomínkového řízení, nemají žádné ty... Vysvětlovali jsme si to tady v prvním i druhém čtení podle mého názoru dostatečně dlouho a dostatečně včetně toho, že jsem férově říkal: Je mi naprosto jasné, že všichni úředníci by se postavili proti, když jim řekneme, že jednou za pět let se mají přesoutěžit, že to je překvapivé, ale že by tam neměli sedět na věky věků. A druhá poznámka, která se tohoto týká: Zase to nijak úplně neurychlujeme. Nezapomeňme, že teď jsme tady věnovali dvě a půl hodiny výborné diskusi o vodácích. Předtím tady byly dvě hodiny krásného vystoupení pana předsedy, které by měl mít spíš u soudu než tady. Nikdo mu nic nebral, nikdo nebral diskusi o vodácích. Prostě normálně jsme přišli v pořadu na státní službu a já doufám, že ji někdy časem dokážeme schválit.
Děkuji za dodržení času a není překvapením, že tento příspěvek vyvolal další faktické. Paní poslankyně Peštová, prosím.
Ministerstvo vnitra, co to strčilo do eKLEPu, a když zjistilo, že bude velký humbuk, tak to z toho eKLEPu vyndalo, a potom to chytli do teplejch naši poslanci a přinesli to sem. Takže to je celá historie tohoto zákona.
Také děkuji. Máme další dvě faktické poznámky, první pan kolega Nacher.
Dobře, tak jsme slyšeli první argument, proč ne, ale vy jste popsal úplně jinou situaci. Takže to bych prosím - pojďme se bavit o těch reálných argumentech.
Já jsem jenom chtěl upozornit na to, co se na těch řekách děje. Já jsem tady neříkal, že se nemají přijímat preventivní opatření, ale mně jde o to, abychom o tom nemlčeli.
Ale tady v tuto chvíli diskutujeme úplně jinou věc, diskutujeme dvě rozdílné skupiny. Hovořím o skupině, která se naobědvala nebo navečeřela a dá si po jídle jedno pivo. Stav opilosti je z hlediska medicínského prakticky nulový. Má to velmi dobrý efekt na trávení, a dokonce věřím, že i potom mohou lépe pádlovat, protože jejich fyzička se upraví.
Děkuji, pane předsedající. Pro připomenutí, už v minulém volebním období se tolerance alkoholu pro vodáky v této Sněmovně velmi dlouho projednávala a po dlouhých diskusích nakonec z toho původního návrhu pana kolegy Bartoně vyšel kompromisní návrh na toleranci 0,5 promile, který tehdy zformulovalo Ministerstvo dopravy. Tehdy dokonce prošel tento návrh v Poslanecké sněmovně, ale Senát tento návrh vrátil s rozšířením o cyklisty a už se nenašla ani potřebná většina pro to rozšíření, ani 101 pro přehlasování Senátu. To jenom jsem chtěl připomenout na začátek. Teď k vlastnímu návrhu. Návrh není generálním pardonem pro opilce ani není výzvou nebo motivací k bezuzdné a nebezpečné konzumaci alkoholu a k nebezpečnému jednání. Návrh ale nijak nesnímá osobní odpovědnost i za jejich jednání a konání. Naopak si musí být plně vědomi své odpovědnosti vyplývající z dalších právních předpisů, občanského zákoníku, odpovědnosti za případné škody, své odpovědnosti ze zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky omamných látek, a zejména i trestního zákoníku, kde hrozí každému, kdo ohrozí zdraví a životy lidí pod vlivem návykové látky, odnětí svobody až na jeden rok, peněžitý trest nebo zákaz činnosti. Jedná se o návrh, který více odpovídá realitě a reálnému životu. Umožňuje si dát při rekreační aktivitě malé množství alkoholu, ale nijak neumenšuje pokuty a nezvyšuje toleranci za konzumaci většího množství alkoholu. Tím nechci tuhle dnešní debatu tímto zatěžovat. Minimálně stejně důležitou otázkou jako věcný obsah návrhu zákona pro mě je to, jak my a jak lidé přistupujeme k právnímu řádu. Pokud budeme trvat na zákonech, které popírají realitu, a lidé je nerespektují, protože je nepovažují za rozumné, tak se tím snižuje respekt k právnímu řádu jako celku. V právním řádu by neměl vyhrávat formalismus. Já si půjčím slova pana kolegy Nachera, který na hospodářském výboru řekl větu, která to myslím přesně vystihla: My se tváříme, že u vodáků máme nulovou toleranci a lidé se tváří, že to dodržují. Chápu, že každý na to má svůj osobní pohled. Chápu, že pokud někdo věří, že stát může nahradit vlastní odpovědnost lidí zákony, regulacemi, zákazy a příkazy, a pokud někdo věří, že stát má přísnými zákony lidi vychovávat a má k nim přistupovat s takovou trochou mírou nedůvěry, pak nebude hlasovat pro. Ale pevně doufám, že většina lidí a většina z nás tady v Poslanecké sněmovně věří, že stát má přistupovat k lidem s důvěrou, že budou dodržovat rozumné zákony, které nechávají a mají nechávat prostor pro vlastní odpovědnost. A proto na konci ještě jednou, o čem ten návrh je a o čem není. Není o tom, povolit bezmeznou a nebezpečnou konzumaci alkoholu při vodácké rekreaci. A to je celé.
Myslím si, že tuto otázku si musí klást každý soudný člověk, nejen já. Ale to není teď na pořadu dne. Dobře slyšíte. Takže já jsem si podmanil stát a složky, a proto stojím před soudem. A potom samozřejmě máme tady hlavu organizovaného zločinu. Když se Marie Benešová stala ministryní spravedlnosti, organizovali proti ní političtí aktivisté obří demonstrace. Pamatujete? Obří demonstrace, protože se údajně báli zasahování do trestního a soudního řízení. Takže já se jenom ptám: U mě neplatí presumpce neviny? A v neposlední řadě bych zmínil rád výroky ministra spravedlnosti Pavla Blažka, ten tu není... ... je tady, který 23. srpna 2022 na tiskové konferenci prohlásil, že největší tlak na práci soudců a státních zástupců nečiní politici, ale jsou to internet a média. Odvaha se dnes projevuje u soudců a státních zástupců zejména tím, že nepodléhají mediálním tlakům a soudí tak, jak mají podle zákonů." Pan Blažek dále pokračuje: "Víme tady všichni, že většinou jsou spíše pod tlakem, aby toho či onoho nejenom politika, ale i podezřelého spíše odsoudili, protože to očekávají média." Takže očekávají média, možná i lidé u televize, ano, ano, řvou na náměstí: Babiš patří do vězení. Neuvěřitelné. Takže já s ministrem spravedlnosti souhlasím. Ať chcete nebo ne, je zde vyvíjen tlak, zejména co se týká politiků. Spravedlnost dává na frak, tady je lidový soudce Zdechovský. Dneska je každý den v televizi, on rozumí všemu. TOP, no tak to je jedna parta. To jsou vyjádření. Pan Bartoš, ten, co mi psal, že by chtěl být primátorem Prahy, a antibabiška Bastlová to dobře ví, protože to máme na esemeskách.
Já se tedy ptám, jak to budeme vymáhat, Státní plavební správa, myslím si, že je pod Ministerstvem dopravy, tak jak to tedy bude zařízeno, nebo to bude vymáhat policie?
Ano, děkuji, to byla poslední faktická poznámka, vracíme se do obecné rozpravy.
Dobré dopoledne ještě jednou. a možná stejně jako tato, někdy někomu z nás tady v sále ještě změnily názor. No, tady k věci. Ono opravdu to prostě není reálné, někde kontrolovat a měřit každého vodáka, nebo je to o těch vůdcích plavidla, jestli si zrovna to pivo dal, nebo nedal. A snad poslední malý argument, který mě napadl - je to návrh výborový, tak prosím zvažte i to, že prošel debatou na hospodářském výboru, stal se tím takzvaným áčkem.
Budeme pokračovat v obecné rozpravě. Poprosím paní poslankyni Ožanovou, bude následovat pan poslanec Lochman. Prosím, paní poslankyně.
Děkuji. Zákony, které popírají realitu, nemá vyhrávat formalismus, lidé budou dodržovat rozumné zákony. Další věc, běžně se porušuje rychlost. No, zrušme rychlostní limity. To si myslím, že nejsou zcela relevantní argumenty. Pro mě je to i voda, vždycky hrozí to, že někomu mohu ublížit. Prosím vás, to není proto, aby někomu bylo dobře, to je proto, aby bylo bezpečně. Prosím vás, buďme rozumní, máme jednu velkou výhodu, máme tady nuly.
Chtěl bych říct za prvé, že jsem jednal s Úřadem pro ochranu osobních údajů, a k té části pozměňovacího návrhu, kterou schválil zemědělský výbor, mám kladné stanovisko Úřadu pro ochranu osobních údajů. Velmi pečlivě jsem to s nimi projednával. Ministerstvo chystá - to mělo být samozřejmě nachystané už v době, kdy vznikal ISIN, že to předchozí ministři neudělali, není moje chyba, fakt za to nemůžu - ministerstvo chystá legislativu, která dá do pořádku všechny tyto registry. A ano, je to i moje chyba, taky jsem si toho nevšiml. Pravda, většina z nich není povinná, takže ten dotazník sbírá opravdu ve velkém rozsahu data. Mezitím připravím zákon, a až bude ten zákon, teprve se bude něco posílat do registru ISIN.
Děkuji za dodržení času. Prosím.
Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Já děkuji za vystoupení pana ministra zdravotnictví.
Děkuji. Závěrečné slovo pana předkladatele - je zájem? Nyní tedy přivolám kolegyně a kolegy z předsálí, protože přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování, poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním k nim sdělil stanovisko. Nebylo tomu tak, tudíž přistoupíme k tomuto. Prosím, máte slovo. Ptám se, zda má někdo nějakou úpravu procedury, nějaký návrh? Ale vzhledem k tomu, že se jedná přece jenom o složitější proceduru než třeba v tom předchozím hlasování, tak si dovolím o ní dát hlasovat. V hlasování číslo 70 přihlášeno 138 přítomných, pro 135, proti žádný.
Stanovisko výboru je kladné.
Zahajuji hlasování o předloženém návrhu. Ptám se, kdo je pro? Návrh byl přijat.
Jedná se o to, že veterinární lékař může do oběhu uvádět léčivé prostředky. Stanovisko výboru kladné.
Zahajuji hlasování o předloženém návrhu. Ptám se, kdo je pro? V hlasování číslo 72 je přihlášeno 138 přítomných, pro 134, proti žádný. Návrh byl přijat. Zahajuji hlasování. Návrh byl přijat.
Jedná se o to, že Ministerstvo zdravotnictví ve výjimečných případech může zajistit nákup a distribuci léčivých přípravků. Stanovisko výboru kladné.
Zahajuji hlasování o předloženém návrhu. Návrh byl přijat.
Stanovisko výboru je kladné.
Tradiční politici dodnes nedokážou pochopit, že jsem nešel do politiky kvůli penězům, ale abych pomohl naší zemi a občanům, kteří neměli v životě takové štěstí jako já. Mimochodem, lidem jsem pomáhal dávno před svým vstupem do politiky, a to hlavně prostřednictvím nadace Agrofertu, která za deset let pomohla potřebným sumou 700 milionů a která právě teď pomáhá nejvíc, protože zoufalí lidé v situaci, kdy tato vláda nedělá pro ně nic, telefonují, telefonují a potřebují pomoc. Pro ně je to totiž jediný způsob, jak dosáhnout na velké peníze, které by si jinak nevydělali. Tradiční politici žijí ve světě svých zájmů. Oni si mysleli, že se budu chovat stejně. A já říkám, prosím? My máme Kapsch, co to znamená? Ano, přerušili jsme vládu, protože jsme na sebe křičeli. Vzpomeňte si na oposmlouvu. A kdyby to nevyšlo, tak si ještě objednali účelové trestní stíhání v kauze Čapí hnízdo, k tomu se samozřejmě ještě vrátím. Tak co je to lex Babiš? No, to je přesně šité na Babiše. To je zajímavé, že střet zájmů tady nikdo nikdy neřešil. Poslanci, senátoři a dneska i ministři ve vládě podnikají nebo převedli firmy na manželky a nikomu to nevadí. Totální výmysl. Pamatujete si na LTO ještě tady? Když člověk jde na jednání, tak si dělá monitoring, co je v médiích, a podle toho má člověk nějaké informace. Že jsem byl agentem StB - stokrát, tisíckrát opakovaná lež, a já to tady ještě jednou přečtu, co jsem dal na Facebook: Sprostá opakovaná lež. Nás vyšetřovali. Nás vyšetřovali! Sprostá lež! Třikrát jsem vyhrál soud. Neuvěřitelná prasárna! A že jsem vynášel informace kolem prodeje bulharské části ČEZ, to taky jela média. A potom samozřejmě dnes naši oponenti, nebo moji oponenti si vymýšlejí, že naše vláda prohloubila energetickou závislost na Rusku, to stále opakují. Někteří ministři lžou, že znám Radovana Krejčíře. A ještě k tomu Rusku. Za naší vlády jsme se stali druhou nejvíc nepřátelskou zemí Ruska po Spojených státech. Ano, my jsme tady vyhostili sto ruských diplomatů, ale samozřejmě, jakákoli lež je dobrá, jakákoli záminka, jakákoli absurdita. Tradiční strany vždy dokázaly spolupracovat, když šlo o jejich společné kšefty a zájmy, vzpomeňme si na opoziční smlouvu.